Pokud tyto výhody mají zemědělci v západních zemích a v zemích okolo nás, jako je Německo, Polsko a Rakousko, musíme je mít bohužel i my, protože jde o konkurenceschopnost zemědělství. Dovolte mi tedy shrnout situaci ohledně tzv. zelené nafty. Samozřejmě dochází i k tomu, že více strojů jezdí na poli než těch, které jezdí ve stáji, protože samozřejmě ta motivace k získání vratky je velmi silná.
Mně zbývá v podstatě velmi jednoduchá a poslední věc, abych vás informoval o tom, jaký bude další postup vyšetřovací komise D47. Podotýkám, už se k tomu nechci vracet, protože myslím, že tam jsou zastoupeni všichni členové v té vyšetřovací komisi z naší komory. Tak postup bude následující. Děkuji vám za pozornost a ještě jednou děkuji za přenechání technické poznámky.
Děkuji kolegovi Birkemu. Pardon, nejdřív kolega Stanjura, potom kolega Sklenák.
On nám řekl, že hnutí ANO trápí, že přišli o jeden mandát v rozpočtovém výboru. Proč vás, pane předsedo, netrápí, že jste získal jeden mandát v zemědělském výboru a výboru pro životní prostředí?
Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
A druhý návrh - vyřazení všech neprojednaných bodů této schůze.
Odhlásím vás všechny, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Já to chápu, nejdřív že přerušujeme tento bod do příští schůze a potom, že vyřazujeme všechny dosud neprojednané body z této schůze. Proto jsem mluvil o bodu 213, to znamená přerušení tohoto bodu do příští schůze, to je jeden návrh. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Další schůzi svolá předseda Poslanecké sněmovny na základě rozhodnutí organizačního výboru.
Takže v tuto chvíli budeme hlasovat o té první variantě a to je předřazení bodu 156 jako druhý bod dnešního programu. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Tento návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Tak, tímto jsme se vypořádali se změnou programu a ještě nyní mi dovolte pár omluv, které mi doputovaly na stůl. Paní ministryně Marksová ruší svoji omluvu a dnešního jednání se zúčastní. A nyní již přikročíme k programu, který jsme schválili. Nyní se budeme zabývat bodem Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Aleny Nohavové Já poprosím pana poslance, ale dříve než mu dám slovo, poprosím ho, aby vydržel, počkáme, až se sněmovna zklidní.
Hezké ráno, kolegyně a kolegové. Mandátový a imunitní výbor žádost policie projednal na své 41. a 42. schůzi, které se uskutečnily dne 14. září. Se stanoviskem mandátového a imunitního výboru vás seznámí nyní zpravodaj výboru pan poslanec Ludvík Hovorka.
Já děkuji a nyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Ludvíka Hovorku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji za pozornost.
Já děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku paní poslankyně Nohavové. Prosím, máte slovo.
Proto vás prosím, abyste i vy podpořili návrh tohoto usnesení. Mám skutečně zájem na tom, aby tato dopravní nehoda z 6. dubna byla už konečně co nejdříve vyřešena. Děkuji vám za pochopení.
Není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím a nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy neeviduji žádnou přihlášku, tudíž podrobnou rozpravu končím. Dříve než přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení, poprosím pana zpravodaje, aby nám znovu přečetl návrh usnesení, abychom věděli, o čem hlasujeme. Děkuji. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Z dnešního jednání z pracovních důvodů se omlouvá místopředseda vlády pan Pavel Bělobrádek. Nyní přistoupíme k projednávání bodu 26 a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Zásadní důvody pro novelu jsou tři. Prvním důvodem je dokončení procesu implementace Evropského parlamentu a Rady. Novela sjednocuje terminologii a požadavky zákona o výbušninách a zákona o zbraních. Zpřesňuje a sjednocuje proces rozhodování při pochybnostech o tom, zda některá věc je, či není výbušninou. Zavádí závazná stanoviska obvodních báňských úřadů ve stavebních řízeních při povolování a stanovení bezpečnostních pásem staveb pro nakládání s výbušninami. Posledním důvodem je provedení dílčích změn, jejichž potřeba vyplynula z aplikační praxe. Například dochází ke zpřesnění dosavadní úpravy související s kontrolou a údržbou zlikvidovaných důlních děl. To je vše. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, máte slovo.
To doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválil sněmovní tisk 653 ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. V bodě 3 pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu. Do obecné, nebo do podrobné? Tak pan zpravodaj Novotný. Prosím, máte slovo. Ano. Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Pan zpravodaj?
Druhý bod pozměňovacího návrhu.
Já děkuji, pane zpravodaji. Nikoho neeviduji, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Prosím paní poslankyni Kovářovou, která se hlásí k programu, předpokládám. Poprosím sněmovnu o klid. Takže jenom pro jistotu, paní poslankyně. Pan poslanec Farský. Prosím. Poprosím kolegy, aby se ztišili. Pokud mají něco k projednání, aby tak činili v předsálí, a nechali vás v důstojné atmosféře přednést návrh.
Také ho dostanete kdekoliv jinde, nebudete muset chodit s papírovou fotkou. Je to jednoduché administrativní odbourání byrokracie. Ještě doplním, že ačkoliv návrh z opozice, tak vláda k němu přijala neutrální stanovisko, protože je to téma, které se tady už nějakou dobu diskutovalo. Je to vcelku závažné téma, protože tady dochází ke znárodnění majetku obcí, a to v možná ve větším rozsahu, než jaké proběhlo v rámci vyrovnání v restitucích. Určitě to bude v desítkách miliard. Děkuji za upozornění. Teď se mi dostalo od kolegů předsedů. Ale vycházel jsem z dnešního rána, co je napsáno na stránkách Sněmovny, a tam ještě pořád v těchto termínech Sněmovna zasedá. Takže se omlouvám, že zákulisní informace se ke mně nedostaly a ani se nedostaly k sněmovnímu IT.
Táži se, hlásí se ještě někdo k programu.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Ten pozměňovací návrh neřeší v podstatě vůbec nic. Jsme pro. Myslíme si, že na to i ekonomicky Česká republika má. Včera se tady v interpelacích debatovalo o tom, jak stát není schopen utrácet finanční prostředky ve velkých investicích. Mluvili jsme o tom, jak bude složité některé velké projekty vůbec začít stavět. Ten návrh bohužel neprošel. Někteří možná ano. A tím spíš pan kolega Kováčik mi určitě potvrdí, že tehdy maso bylo opravdu jenom z protekce. A sehnat svíčkovou, to byla katastrofa. A dneska pláčeme nad rozlitým mlékem. To tady říkám veřejně a padlo to na kulatém stole u ministra, je to určitě někde v zápise.
A vy postupujete přesně naopak. A je to hrozná škoda, protože prosperita České republiky může být dlouhodobě založena pouze na tom, že budou úspěšné malé, drobné a střední firmy. To jsou ti, kteří nečerpají investiční pobídky. To jsou ti, kteří nestudují, zda nepřenesou svou výrobu do jiné země jenom proto, že tam jsou zrovna nějaké nabídky vlády.
Děkuji. Nyní řádně přihlášen pan předseda Faltýnek.
Hezké dopoledne. Já jsem nechtěl vystupovat k tomuto zákonu, protože proběhla velká debata na zemědělském výboru několikrát. Já rozumím té rétorice, která se tady vede, té politické rétorice, ale sem tam to proložme i nějakými relevantními údaji.
Děkuji.
Můžeme se bavit o tom, jestli nějaký dotační titul má smysl, nebo nemá, a potom... Já mluvím v té obecné rovině. Kdybyste mě nechal domluvit, tak pochopíte, o čem mluvím. Samozřejmě mohu použít jiný příměr a říct procento obdělávané plochy. To pak vypadá mnohem lépe. A v té druhé jsou zejména ti malí a ti se toho zákona bojí. Cítí ten tlak, který my tady tlumočíme, že to není spravedlivé vůči všem, že to je pomoc velkým proti malým. Na tom nic není. Ono velmi často, když přistupujeme k regulaci trhu v kterémkoliv odvětví, tak nakonec zjistíte, že v pozadí toho -
Dobře. Přihlaste se do řádné rozpravy, ale teď má faktickou poznámku pan poslanec Benda.
Obecně. My jsme tady měsíce debatovali o souboji pojišťoven a pojišťovacích makléřů a takhle bych v každé oblasti našel konkrétní případ. Je to logické, že tito lidé chtějí prosazovat své zájmy. Já netvrdím, že tam nikdo takový není. Jako v každém jiném lidském odvětví máte ty, kteří to dělají skvěle, průměrně, a pak ty, kteří například tu práci nedělají dobře, nebo dokonce úmyslně švindlují a je to na úkor těch zákazníků nebo klientů. Všechno to jsou odhady. Ale když se podíváte obecně a vrátíte se ke studiím, které dělají renomované zahraniční instituce, které taky odhadují velikost šedé ekonomiky, tak na tom nejsme špatně. My bychom se měli bavit o tom, jaké jsou efektivní nástroje, abychom skutečně ty dvě skupiny, tu velkou těch poctivých abychom nezatěžovali, a na tu malou, menší, abychom měli účinné kontrolní mechanismy a případně opravdu tvrdé tresty ze strany státu. A tento princip odmítáme. Je to legitimní názor, já ho nijak nezpochybňuji.
Eviduji dvě faktické poznámky. Nyní první faktickou poznámku má pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Bendl.
Nikdy jsem nevlastnil ani hlavu vína, ale víno pravidelně kupuji. Jenom se ptám pana ministra, kolik bude v reálu znamenat tento návrh zákona zdražení pro spotřebitele. Kolik bude v reálu znamenat, že se zdraží v těch vinotékách? To je podle mě naprosto legitimní otázka.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
Vám všem, kolegyně, kolegové, přeji dobré již odpoledne. Je to návrh na odvolání poslankyně Kristýny Zelienkové z rozpočtového výboru a návrh hnutí ANO na dosazení na její místo poslankyně Miloslavy Rutové. Ale je potřeba vám dovysvětlit nebo říci situaci v tom druhém bodu, tedy návrh na odvolání, kde to není rezignace paní poslankyně, ale pouze návrh klubu Poslanecké sněmovně, která o tom musí hlasovat. Je to trošičku podobná situace, jaká se tady odehrála před rokem. Nyní prosím, pane předsedající, abyste k tomuto bodu otevřel rozpravu.
Děkuji panu předsedovi volební komise Martinu Kolovratníkovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji. Pan předseda volební komise se jistě vyjádří v otevřené rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Při svém odchodu z ANO jsem jednoznačně prohlásila, že budu dál podporovat vládu ve smysluplných návrzích a krocích. ANO ve svém volebním programu deklarovalo, že bude podporovat podnikatele, bude řídit stát podle zásad řádného hospodáře. Pokud však svými návrhy jde proti tomuto směru, je třeba z mého pohledu na to upozorňovat. Výrazně se tak zjednoduší a zefektivní daňové kontroly a sníží se administrativní zátěž." Z toho, co jsem teď uvedla, vyplývá, že elektronická evidence tržeb v programu ANO, tak jak je připravena a prosazena zákonem, není uvedena. Přitom EET se dotýká z velké části malých a středních podnikatelů, které chtělo ANO původně podporovat. Nejsem přesvědčena, že daňové výnosy se díky tomu opatření razantně zvýší o avizovaných 18 miliard korun. A pokud se zvýší, bude to spíše vlivem růstu HDP. Naopak vzrostou administrativa a výdaje na obou stranách, to je ve finanční správě, tedy ve veřejné sféře, a stejně tak i v podnikatelské sféře. Dopad EET bude nejvíce pociťován u malých a středních firem, neboť podíl dodatečných výdajů na jejich celkových příjmech bude vyšší než u kapitálově silných společností podnikajících v obdobném oboru. Ve výsledku to znamená, že půjde o oslabení malých a středních firem, z čehož můžou velké firmy profitovat. Stejně tak bych uvedla jako další příklad kontrolní hlášení DPH. Ale značným problémem je, že právnické osoby, které jsou plátci DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, jsou povinny podávat kontrolní hlášení měsíčně. Tím se zcela eliminuje výhoda čtvrtletního zdaňovacího období. Navíc má toto opatření dopad na růst administrativy v těchto menších firmách, kde je mnohdy jediný jednatel. Fyzické osoby přitom podávají kontrolní hlášení shodně se svým zdaňovacím obdobím. Proč existuje takový rozdíl mezi fyzickými a právnickými osobami? A tehdy se ještě kontrolní hlášení nepodávalo.
Za druhé. Byla jsem přítomna na jednání výboru pro práva dítěte. Hromadí se děti v zařízeních, kde už by bylo třeba, aby je opustily třeba v souvislosti s ukončením školní docházky a přešly do jiného zařízení. To je další věc. Na to jsem chtěla ve svém vystoupení upozornit.
Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové.
Děkuji. Děti trčí v diagnostických ústavech a čekají měsíce na rozhodnutí soudu. A to se nejedná jenom o umístění dětí. Soudy rozhodují také o přemístění, když dítě jde někam studovat na jiný konec republiky, potřebuje změnit domov, prostě nejde to. Druhá poznámka.